Nyní se konečně dostává na řadu řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Karel Havlíček.
Ale já bych tuhletu diskusi, kterou jsme si řekli mnohokrát, celkem i bral. Je to argument. Mohu s ním nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme v tuto chvíli dělat. Potom jsem to viděl na sociálních sítích Pirátů. Proč se bavíme o tom, že budeme dávat někomu nějaký uhlíkový bonus, a současně odmítáme to, co jsme tady připravili?
Jenom k panu poslanci Kaňkovskému, prostřednictvím vás, paní předsedající. Konec citace.
Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
On pan poslanec Juchelka to přesně myslel, jak to teď řekl.
Nyní opět s faktickou poznámkou pan zpravodaj Vít Kaňkovský.
Děkuji paní předsedkyni Schillerové. Já jsem to možná úplně nepochopil, jak to kolega Juchelka myslel. Paní předsedkyně má pravdu v tom, že je to odraz zákonné úpravy, a je to pro nás velká výzva na toto volební období. Ale já jsem se zamýšlel na tím - a ještě to doplním. Chápu, že to není úplně jednoduché, ale my se tady nebavíme o nějaké nulové množině. My musíme udělat velmi dobrou informační kampaň. Také mluvil o tom, že je potřeba posílit úřad práce a že je potřeba jim za to případně dát i nějaké odměny. To tady také zaznělo, nebo minimálně to zaznělo ráno na výboru pro sociální politiku. Takže nedělejme z toho tolik politiky, ale snažme se skutečně těm lidem pomoci, protože oni na to čekají.
Pane poslanče, máte slovo.
Já se jenom lehce technicky vmísím do té debaty. Takže prosím, podívejte se do stenozáznamů minulé Poslanecké sněmovny. Tam to naleznete. Takže neříkejte prosím, že jsme to neřešili.
Další faktická, pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Marek Výborný.
Má pravdu váš kolega Aleš Juchelka, že skutečně ten formulář je odrazem toho, co je zákonnou povinností. Pak se ale bavme o tom, proč vaše vláda nenavrhla už to zjednodušení tak, abychom zjednodušili potom v druhém sledu i ty jednotlivé formuláře.
Není to pravda, vyvrátil jsem to, to je celé.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Prosím pana předsedu. Prosím, máte slovo.
Poprosím paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby se ujala slova, a připraví se pan poslanec Igor Hendrych. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Je to jedno slovo. Místo "může" je tam, že to zvýší. Pan ministr Jurečka, vaším prostřednictvím, nám na výboru pro sociální politiku zodpověděl několik dotazů. Nicméně my dneska, ani pan ministr Jurečka, jak nám řekl, opravdu nevíme, kolika domácností a kolika lidí se to bude týkat. Takže mně opravdu chybí, kolik to ve skutečnosti bude stát, protože odkazujete se tady, že máme rozpočet takový, jaký je, a proto si nemůžeme dovolit pomoct i střední třídě, které se to samozřejmě dotkne také. Může se jednat o handicapované lidi. Takže oni se zařadí do té fronty a budou tam čekat. A protože nevím, jaký ten dopad, kolik těch domácností bude a kolik vlastně to bude stát peněz - víme to, že to nebude třeba podobné tomu, co navrhovala naše vláda s odpuštěním DPH? Já to nevím.
Dalším bodem schváleného programu je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Je to jeden z těch zákonů, který poslala do Sněmovny předchozí vláda. Nenašli jsme žádný důvod, proč bychom ho nemohli projednat. Jak říkal pan místopředseda, jedná se o panevropský osobní penzijní produkt. Jedná se o adaptaci unijní legislativy. Musíme se adaptovat na nařízení o panevropském osobním penzijním produktu, což je dobrovolný finanční produkt. Rozšiřuje se paleta možností pro ty, kteří se chtějí zabezpečit na penzi.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, milá vládo, já jenom doplním pana ministra, že nejde o náhradu či harmonizaci členských penzijních systémů, jde o specifický produkt, který by měl být dostupný ve všech členských státech a přispěl by k vyrovnání nabídky napříč státy EU. Kvituji slova pana ministra, že budeme zkracovat lhůtu pro projednání.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan ministr. Děkuji pěkně za přednesený návrh. Ptám se, jestli je tu ještě někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy?
Vážené dámy a pánové, já si myslím, že tohle je zase další legislativní plevel, který podporuje akorát federalizaci Evropské unie. Já si myslím, že občané mají díky národní legislativě a možnostem dost možností odkládat své peníze na důchod. Myslím si, že takovýhle plevel opravdu nepotřebujeme.
Děkuji, pane poslanče. Eviduji váš návrh na zamítnutí a ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Kdo je pro návrh přednesený panem poslancem Hrnčířem na zamítnutí předloženého návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má tedy někdo návrh na přikázání dalšímu výboru - výborům k projednání? Kdo je proti? V hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 184 poslanců, pro návrh hlasovalo 159, proti 19 poslanců. Návrh byl přijat. Tím končím první čtení sněmovního tisku číslo 61 a děkuji jak panu ministrovi, tak paní zpravodajce. Budeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného programu, a to je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Mnozí naši občané to znají, když vycestují jako turisté. Na to reagovala Evropská unie svým nařízením a jedná se o adaptaci. Děkuji za pozornost.
Děkuji pěkně panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Patrik Nacher.
Vzhledem k tomu času budu mimořádně stručný. My si pak k tomu můžeme říct nějaký detail. Já bych využil této příležitosti a doporučil, aby ti lidé, kterým tam naskočí DCC na bankomatu, tak aby to nevyužívali.
Pozměňovací návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujeme dál. Pana zpravodaje? Prosím, pane zpravodaji. Přečtu usnesení, samozřejmě, omlouvám se. A nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Pardon, já jenom bych se ráda vyjádřila, jestli by mě mohl někdo vystřídat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne a nyní uděluji přednostní právo paní místopředsedkyni Kovářové. Prosím, máte slovo. Ještě zde máme zpochybnění hlasování, děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a z toho důvodu budeme opakovat hlasování. Nevidím - všichni vědí, o čem hlasujeme. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Buď budeme hlasovat ta přednesená, navržená usnesení en bloc, anebo budeme hlasovat po bodech. Jako zpravodaj navrhuji hlasování vcelku, ale ptám se pléna, zda chce po bodech.
Já vás poprosím, abyste po sobě nepokřikovali. To znamená, registruji, že budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Registruji přihlášku k návrhu procedury. Každopádně myslím si, že nám nic nebrání v tom, abychom přistoupili v současné době k hlasování doprovodných usnesení. A jenom zopakuji pro pořádek, že zde padl návrh, abychom hlasovali po jednotlivých usneseních, která budou přečtena. Je zde protinávrh, že bychom hlasovali en bloc?
Já se omlouvám ctěnému plénu Sněmovny za ten špatný postup. A v tuto chvíli bychom hlasovali navržená usnesení.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto usnesením nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?
Tímto krokem zhruba za těch 11 měsíců, protože se to bude týkat následně...
Jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí!
Tolik stručné shrnutí podstaty tohoto zákona.
"Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby se vedla obecná rozprava v tomto bodu? Je to hlasování s pořadovým číslem 32, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Vyslovili jsme souhlas s tím, že povedeme obecnou rozpravu. Není problém, vždy vás vyzvu k tomu, abyste se jednání účastnili. Současně ale je potřeba, že každý poslanec je zodpovědný za to, aby sledoval jednání Poslanecké sněmovny a hlasování se účastnil. Ale není problém na hlasování upozornit. Nyní tedy poprosím, aby se ujal slova pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se řádně přihlášená paní předsedkyně Alena Schillerová.
Nemyslím si, že bychom státní rozpočet zachránili tím, že zmrazíme platy ústavních činitelů na 11 měsíců, to si myslím, že opravdu nestačí a bude potřeba těch opatření daleko víc. Takže já se k tomu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Žádný ten formulář není zbytečný, to já vůbec neříkám, naopak.
Děkuji, pane poslanče. Vyčerpali jsme faktické poznámky a nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Kobza.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, vše nejlepší v novém roce. Já bych vás rád krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu SPD k navrhované změně v podobě nastavení příspěvku na bydlení, který podpoříme. Podpoříme, protože si myslíme, kdo rychle dává, dvakrát dává, a ti lidé to potřebují. Stále ztížený, ba až nemožný přístup k tomuto příspěvku tak mají pracující občané ve srovnání s těmi nepracujícími, a tím nemáme na mysli seniory a zdravotně postižené. Stejně obtížný přístup k tomu příspěvku pak mají nadále občané, kteří žijí ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech nebo domech nebo, jak vidím já ve svém okolí, že si zabydlují na celý rok chaty, aby ušetřili. Ta studie odhaduje, že se jedná až o dvě třetiny občanů s tímto nárokem, to znamená zhruba 300 000 osob, zejména seniorů. Ale také bych rád podotkl, že řešíme následky tam, kde by každá zodpovědná vláda řešila příčiny. A co tím získáváme? A to si myslím, že asi bychom neměli nějakým způsobem opomíjet, a snažit se vymyslet takový systém, který pomůže těm lidem, protože nejde jenom o lidi, o soukromníky.
Krom toho ještě vládní koalice pravděpodobně bude připravovat skrze Piráty nějakou plošnou dávku, která bude prý stát až 50 miliard korun. "Rychle, cíleně a adresně" jsme slyšeli - v tuto chvíli nevíme ani žádné podmínky na mimořádnou okamžitou pomoc, jakým způsobem dostanou ti občané tu mimořádnou okamžitou pomoc, zdali mohou mít, když oni zažádají, hypotéku, zdali mohou mít leasing, zdali mohou mít nějaké peníze ušetřené, zdali mohou mít nějaký majetek ve svém vlastnictví, v tuto chvíli to nevíme a neví to ani žádní referenti na úřadech práce. I když se snažím nějakým způsobem respektovat těch sto dnů hájení, musím se zde zeptat, jak to tedy ta vláda udělá. Není možné, aby zůstali bez pomoci lidé, kteří pracují, starají se o své rodiny, jen proto, že zůstanou třeba těsně nad hranicí pomoci od státu a veškeré náklady tak ponesou ze svého. A to říkám i u seniorů, kteří mají třeba ušetřený nějaký polštář, když jim vypadne v domácnosti lednička anebo pračka. Rodina si nebude moci dovolit jít do kina, na večeři, na bazén, zaplatit kroužky. Tím pádem budou sekundárně samozřejmě trpět ti, kteří jsou majiteli restaurací třeba. Rodina si nezajde, jak už jsem říkal, na bazén, na večeři, nezaplatí kroužky. Nechceme přece, aby se nůžky, ve společnosti už tak nabroušené různými pandemickými opatřeními, ještě více rozevíraly. A co se týče těch formulářů, tak jenom žádost o příspěvek na bydlení vypadá takto. Pokud máte doma studenta, musíte jít na studijní, aby měl potvrzení o studiu. Pokud máte doma nezaopatřené dítě, potřebujete potvrzení od lékaře, potřebujete od všech dětí rodné listy a od všech dospělých, kteří žijí ve společné domácnosti, občanské průkazy.
Děkuji, pane poslanče za vaše vystoupení. Nyní je sice připraven pan poslanec Jiří Kobza, ale k faktické poznámce se přihlásil pan zpravodaj Kaňkovský.
Hezké odpoledne. Já se velmi omlouvám, ale musím reagovat na svého váženého kolegu Aleše Juchelku, prostřednictvím paní předsedající. Já bych si velmi přál, a jsem jeden z těch, který by si to přál opravdu velmi, abychom dokázali náš stát zbavit přebytečné administrativy. Opravdu velmi bych si to přál, zažívám si to ve zdravotnictví velmi často. A mě to mrzí, že je možná příliš rozsáhlý, že jsme ho nedokázali ještě nějakým způsobem udělat pro občany vlídnější, ale já si nepamatuji - a oba jsme seděli v sociálním výboru - že byste navrhoval v minulém volebním období ho nějak zjednodušit. Opravdu to považujete za fér?
Děkuji, pane poslanče.
Někdy je samozřejmě interpretace zákona složitá. Někdy je dobré obrátit se na odborníky, kteří poskytnou právní výklad, ale to skutečně není tenhle případ. Ústavní soud se tím zabýval a není o tom sporu. A mimo jiné citují jiný ústavní nález a píšou, že "možnost využití institutu stavu legislativní nouze v obdobném případě je za předpokladu širšího konsenzu zákonodárného sboru". Podstatný pro daný případ je existující souhlas všech poslaneckých klubů na nutnosti restriktivního zásahu vůči platům ústavních činitelů, který, jak předkladatel předpokládá, bude zdrojem konsenzu ve smyslu citovaného rozhodnutí Ústavního soudu. Já bych se vás chtěl, pane ministře, zeptat, nebo pana premiéra, s kým jste tedy jednal. Kdy a jak proběhla ta jednání? Kdo konkrétně souhlasil s takovým postupem? To je totiž konsenzus, že se s tou druhou stranou bavíte. To jsou údaje z důvodové zprávy. Tak to si opravdu, pane ministře, myslíte, že to ti soudci nedají na Ústavní soud, když to je převážně z jejich kapsy? Bylo to dobře míněné gesto, týkalo se jenom nás politiků. Ale teď se z té normy ten obsah už definitivně vytratil. Já vám dám třeba jeden příklad. Podívejte se na ty plné lavice za mnou. Plat politického náměstka je 120 000 měsíčně. Také nepočítám náklady na auto, řidiče, sekretariát, jedna asistentka, druhá asistentka. To je základní plat politických náměstků, převážně neúspěšných kandidátů těchto voleb. Víte, co je důležité a co je další rozdíl, který zřejmě mě vede k tomu, že já opravdu nevím, jak hlasovat? Protože my jako ANO podporujeme tu normu. My jsme tady dokonce před Vánoci mohli ve zkráceném řízení přijmout ten zákon, ale ne zpětně, ne retroaktivně. Ale teď navrhujete faktické snížení, protože od 1. ledna 2022 už všem nabíhá původní výše platu, na který vznikl právní nárok za příslušnou odpracovanou dobu. A tento stav je skutečně zjevně neústavní, zvlášť za situace, kdy se týká jenom malé skupiny lidí placených státem. Pokud by se snižovaly platy všem státním zaměstnancům, bylo by to možná zdůvodnitelné, o tento případ se ale v této kauze nejedná. Návrh zákona je nejen neústavní, ale i politicky pokrytecký.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní eviduji dvě přednostní práva.